Kdo je proti?
Je to pozměňovací návrh zemědělského výboru, který řeší situaci, kdy je ve výrobně více zdrojů, ale jen některé z nich jsou modernizované. Hospodářský výbor: bez stanoviska.
Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh byl zamítnut.
Hospodářský výbor: bez stanoviska.
Pan ministr? Návrh byl zamítnut.
Pěkné dopoledne, vážený pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové. Obnovitelné zdroje jsou jedním z klíčových nástrojů politiky ochrany klimatu a cestou k uhlíkové neutralitě. A za třetí - a to je možná to negativní, a to je ten finanční rozměr. Takže návrh, ať už ten původní vládní, nebo ten, co prošel některými změnami výborů, rozhodně není technologicky neutrální a ani se nepokouší implementovat některé tržní principy, tak jako se to povedlo třeba v okolních evropských zemích. Proto jsem se dotázal i Energetického regulačního úřadu, který v tomto považuji nejen za regulátora, ale také především za odbornou autoritu v segmentu. Parametr WACC byl definován ve spolupráci s ČVUT v Praze a prošel několikanásobným připomínkovým řízením ze strany odborné veřejnosti. U některých obnovitelných zdrojů energie bylo již krátce po nastavení podpory reálné očekávat výnosy vyšší. V případě fotovoltaických elektráren se tak stalo vzhledem k zákonem dané nemožnosti meziročně snížení podpory o více než 5 %, v době, kdy investiční náklady reálně klesaly, a u bioplynových stanic z důvodu nezohlednění souběhu provozní podpory a investiční dotace. Toto rozhodnutí lze považovat za prakticky nezávislé na původním stanovení hodnot. Dále ovšem platí, že čím menší bude rozdíl mezi maximální výnosností a modelovou referenční výnosností, tím se zvyšuje riziko nadměrné kompenzace a nutnost následné indikace nápravných opatření. Úspora nákladů na podporu se bude tedy primárně odvíjet od výsledků sektorového šetření v rizikových segmentech obnovitelných zdrojů, které je v kompetenci Ministerstva průmyslu a obchodu. I k tomu mám určité doprovodné usnesení.
Pozor, je tam doplněn i důležitý bod c), zohlednit při své činnosti účinně práva a oprávněné zájmy spotřebitele a dávat jim přednost před zájmy vlastními. Tím se odvoláváme i na zákon o ochraně spotřebitele. Jak jsem řekl, nejvíce stížností od spotřebitelů se týká právě zprostředkovatelů, ať už je to zjištění dodavatele, samotní zprostředkovatelé a aukce, tak i změna dodavatele, případně fakturace. Tak v této chvíli si tedy dovolím v této rozpravě načíst legislativně technické úpravy. To je první legislativně technická úprava, kterou jsme i hlasovali nad rámec procedury na hospodářském výboru. Stejně tak mi dovolte načíst poslední legislativně technickou úpravu, která souvisí s účinností. Takže načtu to tak, jak to bude, protože nevím, jak dopadne hlasování o akumulaci, verze bez akumulace. To je tedy zdůvodnění. To je v zásadě v jedné větě to, o co se tady pokoušíme, a ty pozměňovací návrhy to jenom nějakým způsobem modifikují. Tak já vám děkuji za pozornost.
Do rozpravy se nikdo nehlásí, rozpravu končím. Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, přerušuji tedy projednávání tohoto bodu a současně končím dopolední jednání Poslanecké sněmovny.
Jenom rychlá reakce na pana poslance Luzara.
A teď k těm pozměňovacím návrhům. Velmi jednoduše - v písmenu F navrhuji, aby všichni dopravci ve veřejné dopravě, kteří využívají elektřinu, takzvanou trakční elektřinu, nemuseli v ceně, za kterou tu elektřinu nakupují, platit poplatek na obnovu nebo na podporu obnovitelných zdrojů. A co bych rád podtrhl, tohle se, kolegyně, kolegové, týká všech dopravních podniků v České republice. Rozhodnutí pochopitelně bude na vás.
Děkuji panu poslanci Martinu Kolovratníkovi. Pan kolega Mikuláš Ferjenčík se hlásí z místa. Ptám se, kdo ještě do rozpravy? Nikoho nevidím, rozpravu končím. Ptám se na závěrečná slova. Pane ministře? Není potřeba. Pan zpravodaj? Nemá zájem.
A jsou to importní země, co se týká potravin. A najednou tam začaly růst prasečáky, protože potřebovali množství kejdy.
Já vám děkuji. V tuto chvíli poslední faktická poznámka. Připraví se pan poslanec Pávek do rozpravy.
Považuji ty zákony za zásadní také z pohledu dalších inovací, které nám mohou přinést pozitivní prospěch z hlediska nových pracovních míst, firem, které se budou moci více rozvíjet, a tak dále. Ale fakt bych byl rád, abychom si řekli: Je tady velká příležitost pro Českou republiku. Ale pojďme to brát jako příležitost pro domácnosti k tomu, aby mohly mít levnější energii, aby mohly být v určité míře soběstačné. Teď samozřejmě se přichází s určitým návrhem, který tady zpracovávalo Ministerstvo průmyslu a obchodu. Já bych byl rád, abychom nad tím přemýšleli z pohledu: za prvé, ano, udělejme tu tečku, to prostředí ještě narovnejme, snižme výdaje státu, které do té oblasti jdou. Myslím si, že stojí také za to, zvážit, jestli by neměly být dnes podpořeny. Má obrovský potenciál pro Českou republiku. Říci, že by ta podpora, i provozní, byla možná. Proč bychom neměli využít ten dobrý princip, který vidíme v zahraničí, který dobře funguje, a to je princip aukce, aby stát mohl využívat aukce. Je to možnost. Není to nutnost. Není to nutnost. Neznamená to automaticky, že to bude mít nějaký náklad na státní rozpočet, ale je to možnost. A já jsem přesvědčen, že umět nakombinovat ty podpory, že pro některé žadatele, třeba pro ty střední a větší, je často lepší ta investiční podpora, ale pro některé menší je vhodnější třeba jít tou cestou přiměřené provozní podpory. A co je důležité, že vždycky ten stát má nástroje, jak umí pohlídat, aby u toho žadatele, pokud využije obě dvě tyto podpory, nedocházelo k překompenzaci. Jsou tam i návrhy, které předložili kolegové, které kvituji, například v oblasti třeba i agrivoltaiky jako směru, který na nižší bonitní půdě může umožňovat jak tu zemědělskou činnost, tak i tu výrobu elektrické energie. V zahraničí se to používá, například i vhodně to kombinuje zastínění té plochy, snížení toho výparu. Takže o tyto věci si myslím, že bychom tam měli zaaplikovat. A pak tady byla velká debata teď v posledních minutách kolem biopaliv. A je teď na nás, jak my si řekneme, že budeme s tímto pracovat. Není to tak, že bychom si řekli: budeme tady teď extra dávat nějaké velké množství přípravků na ochranu rostlin nebo z hlediska používání hnojiv. Já jsem si tady schválně vzal... I pro ty zemědělce jsou to velmi nákladné vstupy. Není to vůbec jednoduché a nechováme se tak. Já si myslím, že drtivá většina zemědělců opravdu obrací každou korunu a hodně věcí se změnilo. I pod tím tlakem, pod kterým zemědělci jsou ze strany veřejnosti, se hodně věcí posunuje. Není to jednoduchá baterie zákonů.
Do rozpravy je dále přihlášen pan poslanec Pávek, připraví se pan poslanec Třešňák.
Milé kolegyně a milí kolegové, já bych si s vámi mohl tady dlouho povídat o různých pozměňovacích návrzích. Jsem si velmi dobře vědom toho, že problematika podpory obnovitelných zdrojů je vám ve většině případů cizí, že se tady ztrácíme v technikáliích, ve výpočtech nějakých procent a podobně, že jste odkázáni na doporučení vašich expertů ve vašich klubech. Pravda je, jak říkal kolega Jurečka, že jsme tím strávili teď poslední rok, že jsme vedli debaty na hospodářském výboru i mimo něj. Já se domnívám, že ideální by bylo, kdyby vláda tuto pravomoc neměla, a to říkám i s ohledem na vlády budoucí, ať už budou sestaveny jakkoliv. A teď bych se chtěl ale obrátit na vás na všechny, protože vím, že tomu budete všichni rozumět.
Já se vrátím ke svým pozměňovacím návrhům, které jsem dal, a vysvětlím jeden přístup, který jsme razili od samého začátku projednávání tohoto materiálu. Dneska již investice do obnovitelných zdrojů nejsou investice fandů obnovitelných zdrojů, ale je to čistokrevný byznys. Je to čistokrevný byznys finančních skupin, které na trhu hledají zajímavé dotované tituly a ty podporují. A když už ty pozemky máte a chcete tam něco takového, tak tam začněte dělat bioplynku, protože dostaneme více peněz. Vy to rychleji splatíte, my vás více podpoříme, a je to byznys. To je to výnosové procento, které si myslím, bude ještě diskutabilní. To už je druhá věc a to si pan ministr už musí sám potom sladit, co by v této Sněmovně mohlo nastat. Chceme snížit ceny pohonných hmot pro občany? Potom donuťme prodejce pohonných hmot zveřejnit aktuální ceny paliv na jejich čerpacích stanicích. Když se díváte na nárůst cen, tak za pět minut potom, co v televizi se řekne, že se zvedla cena vstupů, již všechny pumpy zdraží, protože přece oprávněně.
Máme 14.30, já tedy zahájím odpolední program schůze Poslanecké sněmovny. Jedná se o Projednávání tohoto bodu jsme přerušili v obecné rozpravě v pátek 9. července 2021 na 111. schůzi Poslanecké sněmovny. Připomínám, že jsme návrh v prvém čtení přikázali k projednání výboru pro sociální politiku jako výboru garančnímu. Usnesení výbor nepředložil. Prosím, máte slovo.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Krásné odpoledne, kolegyně, kolegové. Pak jsme o něm hovořili vždycky na komisi pro spravedlivé důchody. To, že ten náš návrh ČSSD pak převzala, je jistě chvályhodné, nicméně musím podotknout, že je to opravdu náš návrh a ty ženy pořád na to ocenění čekají. Takže tady navrhujeme pětistovku maminkám za vychované dítě. Je to kvůli striktnímu vymezení podmínek pro získání nároku na vdovské nebo vdovecké důchody, protože často dochází k tomu, že vdovy nebo vdovci nezískají vdovský nebo vdovecký důchod kvůli několika pouhým chybějícím měsícům, které by jejich manželovi zbývaly do splnění podmínek pro přiznání starobního důchodu. Tím se nezřídka po smrti manžela dostávají do svízelné finanční situace, aniž by měli nárok na pomoc od státu. Tyto situace jsou pak často předmětem rozhodování ministra práce a sociálních věcí o odstranění tvrdosti zákona, nicméně toto řešení se jeví jako nesystémové a nežádoucí z hlediska právní jistoty. Můj čtvrtý pozměňovací návrh se týká prodloužení doby, po kterou vdova nebo vdovec nemusí prokazovat splnění podmínek pro další přiznání nároku na vdovský nebo vdovecký důchod. Tento pozměňovací návrh tak reaguje na sociální situaci vdov nebo vdovců, kteří jsou, jak už jsem to říkala, opomíjenou nebo také zranitelnou skupinou a kterým stát neposkytuje dostatečnou podporu zejména v situaci, kdy přišli o životního partnera, manžela či manželku. Dosud měli manželé dva příjmy, nyní musí pozůstalý vyjít s příjmem jedním. Pokud se pozůstalý nestará o nezaopatřené děti nebo nepečuje o osobu blízkou či nedosáhl určitého věku, pobírá důchod pouze jeden rok, což je často velmi krátká doba na to, aby bez velké finanční újmy vyřešil výše zmíněné náročné finanční situace. Tak vás prosím a žádám, tak jak jsem vás prosila v roce 2018, před třemi lety, abyste podpořili tyto pozměňovací návrhy, které jsme tady na půdě Poslanecké sněmovny načítali a které jste nepodpořili, tak vás prosím ve jménu těch lidí, kteří na to čekají.
Tyto informace jsou nezpochybnitelné, ruská FSB má pana Parkera Wilsona natočeného, a já si myslím, že bychom se měli touto situací zabývat, pokud nejsme pokrytci, a měli bychom vyhlásit sankce vůči Spojeným státům a vypovědět solidárně agenty, kteří se tváří jako diplomaté, z jejich ambasády. A proto navrhuji tento bod k diskusi jako první bod dnešního dne.
Já se jenom zeptám, já jsem zachytil - Mezinárodní terorismus by se to jmenovalo, ten bod?
Dobré dopoledne. Já bych vás chtěl požádat, abyste vyslovili souhlas s projednáním závěrečné zprávy o činnosti kontrolní rady Technologické agentury České republiky. Takže já bych vás chtěl požádat, abychom se domluvili na tom, že jako první bod dnešního jednání bude tento bod.
My tam máme hned po ráno jako body číslo 1 a 2 body pana ministra Hamáčka.
Tak pan poslanec Holomčík, poté se hlásil pan poslanec Lubomír Volný.
Tady probíhá více než rok debata o mysliveckém zákonu. Takže prosím o podporu mého návrhu, abychom jej zařadili v pátek po již pevně zařazených bodech. Děkuji vám za pozornost.
Důchodové pojištění, druhé čtení.
Děkuji za slovo. Jsou to tedy dvě možnosti, o čem hlasovat. Děkuji za zvážení. Je to poslední možnost se transformaci kojeneckých ústavů v tomto volebním období věnovat.
Přivolal jsem kolegy z předsálí a vypořádáme se s jednotlivými návrhy, tak jak zazněly. Takže nejprve budeme hlasovat zařazení nového bodu. Kdo je proti? Tento návrh byl zamítnut, pevné zařazení již nebudeme hlasovat. Zahájil jsem hlasování. Hlasování číslo 156, přihlášeno 165, pro 118, proti nikdo. Tento návrh přijat nebyl. Zahájil jsem hlasování. Návrh nebyl přijat. Paní poslankyně Richterová navrhuje, abychom tisk 944, novela zákona o poskytování zdravotních služeb, blíže transformace kojeneckých ústavů, zařadili v pátek jako pátý bod po pevně zařazených bodech. Jsou tam zatím tři.
Myslím, že to byl... už nevím který pan kolega poslanec, jestli někdo, kdo měl 10 dětí a nepracoval, bude mít nárok na výchovné. Prosím, mějte to na paměti, takto je to napsáno. A z této optiky bych to všechno hodnotila, protože vychovávat děti, zvládat rodinu a ještě mít tolik odpracováno je prostě obrovská zásluha.
Následně s přednostním právem v obecné rozpravě Jakub Michálek, Lubomír Zaorálek, Radim Fiala.
Děkuji.
To se dostáváme úplně někam do nevím kam. Neprojednané zákony versus důchodová reforma. Nikdy se přece nemůže srovnat plat žen versus plat mužů. Funkční systém a důchodová kalkulačka. Za tři dny jsem se tam nedostal, prostě nedostal.
Přečtu jednu omluvu.
Ještě si to jednou řekněme. Vy jste říkala, že jste tady měla covid. Covid jsme tady měli samozřejmě všichni. Ale zrekapitulujme si to. Ministerstvo práce a sociálních věcí nevyvinulo žádnou aktivitu k tomu, aby tento pozměňovací návrh upravilo a aby byl schválen. A teď tady říkáte: Pojďme se spojit a pojďme to schválit. Ale když tady mluvíte, tak říkejte pravdu.
Nyní vystoupí paní poslankyně Jana Pastuchová na faktickou poznámku a dále na faktickou paní ministryně Jana Maláčová.
Jenom bych chtěla, aby si paní ministryně přečetla stenozáznam, jestli jsem někde řekla, že nějaký systém kolabuje. To jsem neřekla, to tady říkáte vy.
Děkuju. My to máme napsáno správně na rozdíl od vás, protože vy jste to nejdřív napsali na ženy, pak jste tam doplnili ty muže, ale tak, jak to bylo upraveno legislativně technicky, tak by to dostávali oba, to je potřeba si říci. Teď je to na stole, teď je to napsané správně. Udělali to právníci, legislativci Ministerstva práce a sociálních věcí, a společně to můžeme podpořit a schválit. A ještě jednou. Já jsem chtěla, aby důchodová reforma byla vydiskutována napříč politickým spektrem. My jsme zachránili na Ministerstvu práce a sociálních věcí přes nejlepší funkční vládní program přes milion pracovních míst, stovky tisíc lidí by byly bez nás bez práce. To já jsem nepřipustila. Když je člověk ministr, tak musí prioritizovat, a tenkrát jsme se rozhodli, že to je Antivirus a kurzarbeit, co má prioritu. My jsme se rozhodli, že krizové ošetřovné je důležitější, my jsme se rozhodli, že nebudeme ohrožovat úředníky na úřadu práce, a proto jsme každé čtvrtletí předkládali dávky. Mnohem rychleji.
Já se vám omlouvám, že zdržuji, ale prostě na tohle musím reagovat. Paní ministryně se tady chlubí, že ona zachránila nás, podnikatele, ale ono je to všechno úplně jinak. Kdyby Ministerstvo práce a sociálních věcí nevstoupilo s jasným požadavkem, že takhle jedině se budou dotovat zaměstnanci, tak tady byly navržené úplně jiné programy. Jednoduché, podle toho, kdo co odvádí do státní kasy, tak by ti podnikatelé dostali, bez nějakých zdlouhavých žádostí, které pak díky tomu musely přijít. Díky tomu jsme museli vyplňovat tisíce žádostí a čekat, jestli milostivě nám něco přijde.
Prosím, paní ministryně, máte slovo.
Děkuji, pane předsedající. Návrh upravuje oblast kvality sociálních služeb a pokouší se o systémové změny v oblasti optimalizace postupů k získání oprávnění poskytování sociálních služeb. Rovněž vznikají nové základní služby či se zpřesňují služby stávající. Návrh také zavádí valorizační mechanismus pro určení maximálních úhrad za poskytování sociálních služeb. I když se nejedná o komplexní úpravu systému sociálních služeb, s principy obsaženými v uvedeném návrhu zákona souhlasím, ale upozorňuji, že pak budu mít výtky ke komplexnímu pozměňovacímu návrhu paní poslankyně Pastuchové, který hned popíšu. Na tomto místě však musím rovněž upozornit na některé nedostatky, které by bylo vhodné právě v rámci legislativního procesu odstranit. Za druhé je to úprava oblasti kvality sociálních služeb. V návrhu neobsahuje související úpravu povinností poskytovatele, definici kvality sociálních služeb ani předmět inspekce. Návrh tuto oblast opomíjí a soustředí se pouze na téma kvalifikace inspektorů, což není podle našeho názoru dostatečné. Jenom upozorním na ty kauzy z posledních měsíců a let, které jsou skutečně závažné. Ministerstvo práce a sociálních věcí za účelem nápravy uvedených nedostatků v tomto směru spolupracovalo na přípravě podkladů k některým pozměňovacím návrhům, které bych byla ráda, aby byly podpořeny. Ministerstvo práce a sociálních věcí navrhovalo 12, aby ten skok nebyl obrovský pro klienty sociálních služeb. Dále komplexní pozměňovací návrh nezavádí personální standard, neřeší kvalitu. Není tam pravidelné konání u inspekcí, jednou za pět let u každé služby. To si myslím, že je také zásadní. Takže z tohoto důvodu návrh, který byl návrhem Ministerstva práce a sociálních věcí, podporuji.
Děkuji a nyní tedy budeme pokračovat v rozpravě.
Děkuji moc, pane předsedající. Cílem tohoto pozměňovacího návrhu je odstranit zákonné zmocnění MPSV k vydání materiálně-technických podmínek formou vyhlášky. Jedná se totiž o neřešící vytyčený problém, zakládající spíše problémy nové a podstatně závažnější.
Problémem je, že současná právní úprava nestanoví termíny, v rámci kterých by mělo docházet k zásadním krokům realizovaným pro dotační řízení jednotlivých krajů vůči poskytovatelům sociálních služeb.